Náměstek ministra nám naprosto jednoznačně řekl, jak vypadá dvojí zdanění v praxi. Diskutovat o tom, jestli Krym je součástí Ruska, nebo ne, to je druhá záležitost.
Děkuji.
Nevím, co je na tom nepochopitelného.
Děkuji.
Já se jenom omlouvám, že jsem se nechal unést tím peklem.
Ještě někdo do rozpravy? Znovu rozpravu končím a přikročíme k hlasování o navržených usneseních. Návrhy rozpočtového výboru a zahraničního výboru jsou totožné. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Prosím, abyste zaujali svá místa. Určitě. Tak já se jenom táži, v čem spočívá vaše námitka.
Vy jste řekla, že se to zatím nikdy nestalo. Nemám důvod této informaci nevěřit, nejsem tady tak dlouho. Já jsem ten souboj absolvoval několikrát, že něco bylo poprvé. Do té doby to tady nikdy nebylo. Ale tam u stolku máme zaměstnance, máme tam každý den listinu a chodíme se tam podepisovat. Já tedy nevím, jestli nemůžeme občas něco změnit, když to má hlavu a patu. Já jsem chtěl slyšet, který paragraf či která věta zakazuje. Ne jestli se to už použilo, nebo se to už stalo.
Zahajuji o tomto hlasování... Prosím, abyste se přihlásili svými kartičkami.
Co jste pro to udělali? To je jedna věc.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, víte, já mám doma syna v předškolním věku. Já bych byl velice rád, kdybyste se k tomu postavila skutečně jako ministryně vlády České republika a začala v té věci konat a nechovala se jako dítě v předškolním věku.
Pokud se týká zákonů, které by se měly změnit, tak určitě jsem k dispozici a vím přesně, o které zákony se jedná a čím byly inspirovány. Jakou praxí a ve kterých zemích.
Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem už vystupoval minule, když vystoupil pan ministr zahraničních věcí.
Pan poslanec Klaška, potom pan poslanec Zlatuška.
Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, mě tento případ taky velmi zaujal. Taky bych chtěl požádat pana premiéra, českou vládu, aby udělala maximum pro ochranu českých občanů. Zeptejme se na to. Co dělaly předchozí vlády, předchozí ministři zahraničních věcí, předchozí ministři, které dneska paní kolegyně Chalánková interpeluje?
Protože to je kauza, která se dotýká mandátu celkem tří vlád České republiky - vlády Petra Nečase, vlády Jiřího Rusnoka, vlády Bohuslava Sobotky. Vystřídalo se možná ještě více ministrů spravedlnosti. Vystřídali se ministři zahraničí, vystřídalo se několik ministrů práce a sociálních věcí. Čili speciálně bych v této věci na příští schůzi vystoupil a seznámil bych Poslaneckou sněmovnu s kroky, které byly učiněny, a s kroky, které vláda České republiky v této věci učiní.
Děkuji panu premiérovi. Ještě než budeme pokračovat v rozpravě, tak pár technických oznámení. Nyní má slovo pan poslanec Zlatuška. Po něm vystoupí pan poslanec Kučera, pan poslanec Bendl a paní poslankyně Chalánková.
Anebo třeba k tomu, že se zřekneme používání Norských fondů nebo že vrátíme zpátky peníze. Atmosféra mi připadá tady tohoto typu.
Pak v podrobné rozpravě bych ještě ráda načetla návrh na usnesení.
Pane poslanče, já se omlouvám, ale nelze dát jiný návrh, než že nesouhlasíte.
Dobře.
Já se moc omlouvám, ale museli bychom tedy zařadit nový bod. Nelze to takto udělat, je to po rozpravě. Je mi to líto, ale musím dodržovat jednací řád.
Neříkám, že nemáte pravdu, jenom jsem to skutečně nedovodil. Myslím, že to je extenzivní výklad. Myslím, že to není zakázáno.
Já v tuto chvíli tedy nechám hlasovat o návrhu paní poslankyně Chalánkové...
To se nezlobte, to je odpověď na úplně jinou otázku.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.
Vážená paní předsedající, poslankyně a poslanci, já tedy budu reagovat podrobně na ty otázky kolegy Stanjury, pana poslance Stanjury. Jinak ty summity probíhají vždy před jarním a podzimním zasedáním Evropské rady.
Je to takové, jaké to je. Jezdí tam někdo za Evropu, za zaměstnavatele. Informace, že to ratifikoval, nebo schválil Senát... Myslím si, že jsme jako stát možná i pod tlakem toho Bruselu účastni mnoha mezinárodních, mezistátních, bilaterálních, multilaterálních summitů, jednání, a ten efekt je velmi sporný. A teď si řekněme, pokud tam nemůžeme, jestli nás pravidelně informují předsedající země. Pokud je to opravdu bezvýznamné, tak se tím nezabývejme.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost." Hlasování končím. Tímto projednávání tohoto bodu končím. Nyní přistoupíme k projednávání bodu č. 50, což je Prosím, aby se slova ujal ministr kultury Daniel Herman.
Prosím, aby se slova ujala ministryně spravedlnosti paní Helena Válková.
Ratifikace doporučena. Nechybí zde ani odstavec, který upravuje hrozbu uložení nebo výkonu trestu smrti. Ani v této oblasti není zatím žádná dohoda uzavřena - dvoustranná smlouva. Je to samozřejmě konformní s naším novým zákonem o mezinárodní justiční spolupráci. Provádění této dohody bude v gesci Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra stejně jako ta předchozí smlouva.
Děkuji ještě jednou za slovo.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Z přítomných 113 pro 102, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Paní ministryně spravedlnosti se ujme slova z pověření vlády.
I takové osoby lze podle této dohody vydat k výkonu takového opatření do Hongkongu. Přesto to nebude z hlediska rozpočtu zúčastněných institucí, u nás tedy Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, spojeno se zvýšenými finančními nároky, protože se s tím již v rozpočtech příslušných resortů počítá.
Děkuji ještě jednou za slovo.
Děkuji, pane zpravodaji. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Rozpravu končím. Můžeme tedy hlasovat o navrženém usnesení. Ptám se, kdo je pro ratifikaci této dohody. Návrh byl přijat.
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, na jednání naší schůze se předkládá nový protokol k mezinárodní smlouvě, která souvisí s mezinárodním zdaňováním. V této souvislosti lze zmínit, že se podařilo sjednat zcela nový text článku Výměna informací, který zajistí její rozšířenou formu ve vztahu k daním všeho druhu a pojmenování. Rovněž pak tento protokol zajistí získávání bankovních informací ze Singapuru a prolamuje koncept domácího zájmu na informaci v Singapuru, což v současné době brání efektivní výměně informací.
Děkuji panu zpravodaji zahraničního výboru. Děkuji paní zpravodajce rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavě Vostré a otevírám rozpravu. Přikročíme tedy k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru, protože usnesení jak zahraničního, tak rozpočtového výboru jsou shodná. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Budeme pokračovat bodem číslo
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, tak jak v předchozím bodě předkládám smluvní dokument upravující mezinárodní zdaňování. Jsem přesvědčen, že uzavřením tohoto protokolu ke smlouvě se dále usnadní podnikání českým subjektům na perspektivním ukrajinském trhu a bude významnou příležitostí pro navázání dalších obchodních vztahů s Ukrajinou. Potřeby rozvíjející se ukrajinské ekonomiky mají velký potenciál.
Zagongoval jsem, aby přítomnost tady byla dostatečná. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 103 poslanců pro 27, proti 54, návrh nebyl přijat. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím, ptám se na závěrečná slova. Pan ministr, jestli chce závěrečné slovo k tomu. Nemá zájem. Pan zpravodaj - nemá zájem. V tom případě se budeme zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Budeme se tedy zabývat přikázáním zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Prosím, ujměte se slova, paní ministryně.
Tato smlouva je tedy plně v souladu s relevantními normami českého právního řádu, zejména se zákonem o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a s dalšími obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a závazky, které Česká republika již převzala v rámci jiných mezinárodních smluv.
Já vás, pane zpravodaji, přeruším.
Doporučil bych přikázat tento tisk k projednání zahraničnímu výboru.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji za tento návrh. Má někdo zájem dále o nějaký návrh, o přikázání jinému výboru? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 69, ze 109 přítomných pro 91, proti nikdo, návrh byl přijat. Rozuměl jsem správně - pro obranu. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru pro obranu. Abychom svým způsobem dodrželi jednací řád, přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 14.30, kdy začnou ústní interpelace na předsedu vlády a na ministry vlády, písemné pořadí vylosovaných poslanců jste dostali ve svých lavicích. Děkuji za práci ověřovatelům, kteří vylosovali jednotlivé kolegy.
Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, jak jsem vás zde již informoval při svém vystoupení v rámci prvního čtení, v červnu roku 2012 byla na diplomatické konferenci v Pekingu přijata mezinárodní smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi. Přijetí pekingské smlouvy představuje důležitý milník k překlenutí mezery v mezinárodním systému práv duševního vlastnictví. Umožní hercům a dalším výkonným umělcům i v mezinárodním měřítku podílet se s výrobci zvukově obrazových záznamů, tedy zejména s filmovými producenty, na příjmech generovaných z užití filmů, v nichž účinkují. Smlouva je plně v souladu s naším právním řádem a závazky z ní plynoucí nevyžadují žádné změny ani doplnění naší stávající autorskoprávní úpravy. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si za předkladatele navrhnout, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s ratifikací pekingské smlouvy souhlas. Děkuji za vaši pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nemají zájem o závěrečná slova. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 58, kdy pro je 97 poslanců , proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Přistupujeme k projednávání bodu číslo Prosím, aby se slova ujala ministryně spravedlnosti Helena Válková.
Zatím žádná taková dvoustranná smlouva nebyla uzavřena. Je zde zajištěn daleko lepší, plynulejší a rychlejší způsob předávání osob, které jsou podezřelé, že se dopustily trestného činu. Vždycky je zde podmínka, že se musí jednat o trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo jinou formu zbavení osobní svobody nejméně na jeden rok, čili žádné úplné bagatelky. Pokud to právo obou zemí připouští. Dohoda o předávání osob umožňuje odmítnutí vydání vlastních státních příslušníků, takže se nemusíme obávat nějakých vydávání českých státních občanů do Hongkongu. Samozřejmě pokud by Hongkong neposkytl dostatečné ujištění o tom, že v případě vydání nebude uložen trest smrti nebo nebude vykonán, tak může Česká republika vydání této osoby odmítnout - a měla by ho odmítnout. Kromě všech těch standardních opatření a požadavků splňuje i zásadu speciality. Umožňuje předběžnou vazbu, umožňuje vyžádat si další dodatkové informace. Působnost je dána Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra, eskorty bude provádět do České republiky podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Policie České republiky.
Děkuji, paní ministryně.
Děkuji za slovo.
V tento moment do ní neeviduji nikoho, kdo by byl přihlášen. Je tomu tak. V tom případě ukončuji rozpravu. Mám zde žádost na odhlášení, takže všechny vás odhlásím a požádám vás, kolegyně a kolegové, o opětovné přihlášení do systému. Kdo je proti? Přítomných poslanců je 108, pro jich bylo 106, proti nebyl žádný. Takže s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Pan poslanec Pavel Kováčik se omlouvá z osobních důvodů. Nyní budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo Znovu žádám paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, aby návrh odůvodnila.
Jinak spolupráce v oblasti, o které zde hovořím, mezi Českou republikou a Slovenskou republikou je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. Cílem je zjednodušení, uplatnění a doplnění vnitrostátních právních předpisů přijatých zejména za účelem implementace právně závazných aktů Evropské unie. Protokol stanoví obecný přímý princip přímého styku justičních orgánů při poskytování právní pomoci, to je velmi významné. Výjimkou jsou pouze případy předávání trestních řízení, za které příslušný právní řád umožňuje uložit trest odnětí svobody vyšší pěti let. Rozhodně ještě více prohloubí a zlepší již tak dobrou, jak jsem se o tom zmiňovala, mezinárodní justiční spolupráci se Slovenskou republikou. Je samozřejmě konformní s ústavním pořádkem i ostatními součástmi právního řádu České republiky a s právem Evropské unie. Provádění protokolu bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Děkuji vám za pozornost a prosím o posouzení tohoto velmi významného dokumentu.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa, není tomu tak. Děkuji vám. Z přítomných 121 poslance pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Vidím přihlášku s přednostním právem pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo.
Já bych chtěl, aby vedení Sněmovny - my tam nemáme zástupce - opět důrazně o to požádalo. Ráno rozpočťák, dneska hospodářský výbor, tady něco, ty jsou aspoň o přestávkách nebo před nebo po zahájení jednacího dne, i když tak je to málo komfortní pro nás, členy Poslanecké sněmovny.
Děkuji, pane předsedo.